Některé pasáže kapitoly NSA jsou ovšem poněkud záhadné nebo prostě nesrozumitelné, jako by to psal scenárista britského seriálu Jistě, pane ministře.
Já se omlouvám, pane poslanče, je 13 hodin, musím vás přerušit, bude následovat polední přestávka.
Já už to mám asi na minutku, pane předsedo.
Pokud to máte na minutu, já vás nechám domluvit, to je určitě možné.
To se už nevědělo dříve? Předtím to zvládali na Ministerstvu školství a ani krajské úřady s tím nemají problém. Vysvětlení si taky zaslouží, proč dochází k navýšení členských příspěvků mezinárodním organizacím o půl milionu. Speciálně tady je opravdu na velkou diskusi, zda bychom antidopingové centrum neměli posílit mnohem více a ve větším měřítku. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jandovi. Jak už jsem oznámil, tak nyní bude následovat polední přestávka.
Já už tady v březnu při první vlně vyzývala nejenom ve Sněmovně, ale i na jednáních s panem premiérem a ministry, ať uděláte úplně jednoduchou informační platformu, jednoduchý web, na kterém všichni potřebné informace najdou, ať v tom je pořádek, ať je to přehledné. Nebyli jste schopni s tou armádou úředníků placených ze státních peněz, z daní daňových poplatníků, těm, kterým se má teď pomoci, to udělat po několik měsíců. Na co si je platíme. A myslíte si, že se tohleto dobře pozoruje člověku, který právě je těmi nařízeními omezen na svém živobytí? Jeden za všechny. Takových příkladů by se totiž daly snášet stovky. Vládní pomoc je víc píárko než skutečná pomoc. Zeptejte se těch, jimž pomoci má. A je jedno, jestli provozují kavárnu či fitko nebo jestli jde o hudebníka nebo manikérku. Programy, které vypisujete, jsou ale pro mnohé nedosažitelné, většina se nedá kombinovat, pomoc je pro mnohé víc teoretická než reálná. Protože titíž občané budou ten dluh muset v budoucnu splatit. Nikdo jiný. Nejsou to peníze z kapsy žádného z ministrů. A takový návrh rozpočtu nemůže nikdo rozumný podpořit. TOP 09 jej navrhuje vrátit vládě k přepracování, tak jak už tady ten návrh zazněl. Já jej jenom znovu připomínám, podepisuji a věřím tomu, že všichni cítíme tu nutnost dostat jej do reálnějších čísel, a ne schvalovat pohádku o státním rozpočtu.
Děkuji. A za klub STAN vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Věra Kovářová.
A já se tedy ptám, zda vláda počítá s tímto opatřením, či nikoli, zda tento schodek naroste, či nenaroste. Jsou tam priority, se kterými rozhodně souhlasíme. A to myslím, že všichni jsme si vědomi toho, že zdravotnictví v této době, a jeho kvalita, je opravdu velmi důležité a prioritou je tam oprávněně. Ano, to je podle zákona, ta valorizace přichází podle platného návrhu zákona. S tím také souhlasíme a vždycky jsme navrhovali navýšení. Ovšem očekávala bych při odůvodnění paní ministryně, proč se navyšují platy učitelům. A její odpověď je, protože jsme jim to slíbili. To je v pořádku. Další prioritou vlády jsou investice. Tak jestli to berete podle toho, jak byl navržen státní rozpočet pro rok 2020, nebo podle skutečné výše, nebo ve vztahu ke skutečné výši investic. Co nás ovšem mrzí, že investice se budou opírat především o vládní projekty, o státní projekty, a nikoli o regionální. A já se musím ptát proč. Tolik priority, se kterými souhlasíme. Je pravdou, že potřebujeme silniční a dálniční síť, potřebujeme budovat železnice a železniční infrastrukturu. Ale co také budeme potřebovat a potřebujeme, to je digitální infrastruktura. Bez té nebude mít náš průmysl, nebudeme mít průmysl s vyšší přidanou hodnotou.
Ano, Spojené státy se dokážou s jakoukoli krizí vyrovnat rychleji. Okamžitě začne růst ekonomika a okamžitě klesá i nezaměstnanost. Sice má menší propad hrubého domácího produktu, menší nárůst nezaměstnanosti, ale s tím propadem i s tou nezaměstnaností se utkává mnohem déle. Je to jednoduché vysvětlení. Spojené státy ve všech žebříčcích a srovnáních jsou ekonomikou, která je méně regulovaná, která má více flexibilní pracovní trh, která zkrátka nemá tak přísný, tak nepružný zákoník práce. Co se týče té druhé části, ano, nic nezapomněli, nic nepochopili. Vy jste sekali deficity bez ohledu na to, že ekonomika rostla!
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Když to řeknu lidově, letos máme 500 miliard. Vagon jede z kopce, nabírá rychlost a to zadlužování republiky pro příští rok v praxi znamená, že tato vláda se rozhodla tomu vagonu odšroubovat brzdy. Ale tady je potřeba říct ještě jednu věc. To všechno za předpokladu, že rozpočty obcí a krajů nebudou hospodařit s deficitem, protože pokud by se tento předpoklad nepotvrdil, bylo by výsledné saldo ještě horší. A tady je potřeba zmínit, že tato vláda se k obcím a krajům chová velmi macešsky, a včera jsme byli svědky toho, že tato vláda se rozhodla, že si vezme část peněz z krajů a obohatí si tím svůj státní rozpočet. A já děkuji všem, kteří tento podnět podpořili, protože není možné, aby vláda sahala na peníze, které jí nepatří, a brala si je od měst a krajů. Také je potřeba říct, aby neuniklo pozornosti, že vláda významným navýšením výdajových rámců neponechává vůbec žádný prostor pro řešení nenadálých a neočekávaných událostí v roce 2021, což nelze považovat v současné nejisté době za racionální. Vláda prostě nemá rezervy. Vláda, když přijde nějaká přírodní katastrofa, nemá kam sáhnout. To je třeba vidět. Není tam ani chlup rezervy! Při dodržení těchto parametrů hrozí, že český schodek státního rozpočtu bude v těchto letech dokonce nominálně vyšší, než bude mít v té době celé Německo. Dokument v daném termínu do 30. září jsme neobdrželi. Dodržování podstaty fiskálních pravidel není samoúčelné. Jejich respektování velmi výrazně snižuje riziko vzniku dlouhodobé strukturální nerovnováhy veřejných financí, které si dříve nebo později vyžádá konsolidační zásah. A tady je potřeba jasně říct, že ten zásah do budoucna bude spojen s nárůstem daní, redukcí rozsahu poskytovaných služeb a negativně se do budoucna promítne do životní úrovně obyvatel České republiky.
Stejně tak jsem podpořil Pětadvacítku na OSVČ a nejrůznější programy, ke kterým se ještě krátce dostanu. V jednom případě k tomuto základu připočítáváte, jak víte, sociální a zdravotní pojištění a v druhém případě ne. A můžete si klidně vybrat. Já nechápu, jak je možné, aby kvůli technikálii, kvůli měření základu daně z příjmů, se tady rozpoutávala taková diskuse, když podstata věci je někde úplně v jiném. Podstata věci je samozřejmě ve výši daňové sazby. Krátce řečeno, když sníte dva hamburgery místo jednoho, vzroste hrubý domácí produkt. Ale to je asi tak všechno, nepočítám-li růst obezity. Nezapomeňte na to, že tento přeliv do úspor může být dominantní, může být daleko silnější, než je přeliv do spotřeby domácností. Přesto si myslím, že bych měl uvést alespoň jeden jediný příklad. Na rozdíl od nešťastníka Špidly bych vám chtěl sdělit, že zdroje nejsou. Ale tu půjčku musíme splatit. A jestli ji bude splácet tato nebo příští generace, je irelevantní, protože to někdo bude muset splácet. Peníze jsou krví ekonomiky. Přečetl jsem si program všech politických stran. A pokud na mě bude spáchán atentát těmi, kdo daňové výjimky prosazovali, vzpomeňte si na mě a ať ten prapor rušení daňových výjimek za mě zdvihne někdo jiný.
Děkujeme panu prezidentovi republiky. Pan předseda Sněmovny ho doprovodí a my budeme pokračovat v rozpravě k návrhu zákona o státním rozpočtu.
Já jsem tady fascinovaně poslouchal pana Zaorálka, ministra kultury, jak dštil síru tady na pravici a jakým způsobem poučoval. Utratili jste všechny rezervy, které jste měli! Žádné jste nevytvořili. Vůbec jste nepřipravili státní finance na nějakou ekonomickou krizi. Nejdřív si zameťte před vlastním prahem, než nás budete poučovat!
Já si myslím, že standardem by mělo být vyrovnané hospodaření nebo přebytkové hospodaření. To je úctyhodné číslo a hodně peněz, za které by se dalo spoustu věcí vybudovat a také zabezpečit slušnou životní úroveň našich občanů. Investice mají být 178 mld., ale bohužel neslyšíme nic o strategických vizích, kam a proč bychom měli masivně investovat. Mluví se o Dukovanech a aktuálně se do boje o kšeft zapojila i Bezpečnostní a informační služba, BIS, která chce ovlivňovat výběrové řízení. Ano, tady je cesta, kam investovat, do nejmodernějších a hlavně nejperspektivnějších technologií, které budou užitečné nejen nám, ale mohou se stát velmi cenným a žádaným vývozním artiklem. Pochopitelně bych tu rád viděl masivní státní investici ve spolupráci se zeměmi, které jsou nejdál ve vývoji a v praktické výstavbě takových malých reaktorů. Jen na okraj, takové reaktory mají Rusové už desetiletí v jaderných ponorkách, v ledoborcích, a už dokonce vyrábějí elektřinu i na souši. Stejným směrem se ubírá vývoj například i v Japonsku. Zatím jsem slyšel, že deficit je mimo jiné také daný nutností kofinancovat evropské projekty. Klademe si otázku, o jaké konkrétně jde projekty, jelikož jsme v situaci, kdy už další cyklostezky, zbytečné rozhledny nebo soukromé akvaparky, penziony a soukromé hotely vyvolených financované z veřejných peněz opravdu nepotřebujeme. A tady se dostáváme k úsporám. Za této vlády máme historicky nejvíce státních zaměstnanců a stát je nejdražší v dějinách, přičemž daně jsou u nás zároveň již tak vysoké, že občany už nelze více sdírat. Otázkou však je, do jaké míry můžeme ten příbytek státních zaměstnanců ufinancovat z veřejných prostředků. A srovnání v rámci Evropy je skutečně úsměvné. Evropské země jsou skutečně ve velké míře předlužené a některé z nich na hranici krachu, takže nemá smysl se s nimi srovnávat. Je nutné nechat lidem více peněz v peněženkách. Hnutí SPD již podalo další zákony na finanční podporu pracujících lidí. Tyto zákony již za SPD podala naše poslankyně Lucie Šafránková. Opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. Tady vidíme, jak vláda v čele s ČSSD šla na ruku nadnárodním korporacím na úkor českých firem. Zaslouží si, aby se jim zvyšovaly důchody, a to jak invalidní, tak starobní důchodci. Leží tady zákon z pera SPD, už prošel prvním čtením, tak doufám, že projde co nejrychleji, na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A dále chceme, aby se přestaly financovat politické neziskové organizace. A ty politické neziskové organizace, já nechápu, proč je vláda pořád financuje.
Ty prognózy vykazují určitou varietu rozpětí podle toho, kdy byly psány a samozřejmě s jakými fakty pracují, protože pochopitelně ty prognostické instituce mají nějakou autoritu, ale mají také různé přístupy. A pochopitelně se dostáváme k problému deficitů a dluhů. Je to tedy stabilizace dluhů, anebo se můžeme přiblížit k nějaké dluhové pasti? A samozřejmě, že ten problém s konsolidací veřejných financí může být horší, než jak jsme původně předpokládali. No musím upřímně říci, že se do toho ministerstvu moc nechtělo. To prostě tak je, protože zákon o státním rozpočtu je politikum a věřím, že politikem zůstane. Tak to by samozřejmě bylo špatné. Že ta čísla budou jiná. To znamená, že zrušení superhrubé mzdy bude takové a takové.
Já vám to předám ještě dneska, tu interpelaci, protože ji mám nahoře v kanceláři, takže písemně vám to dám, co jste mi na to odpověděl. A já jsem rád, že tady tedy diskutujeme takhle. Tak já vám to přinesu, já řeknu sekretariátu, aby mi to tady přinesli, a rád vám tu vaši interpelaci předám. To přece je šílené. Já tam být, být součástí vlády, tak to okamžitě řeším, tohle, a vyřeším to. Protože co to má znamenat, takové jednání? Takže to jsem rád, že jsme tady tedy, pane premiére, přímo tady tedy u pultíku vyřešili jeden z mých bodů. Tak to jsem rád, že takhle to tedy probíhá. To je šílená politika. To je prostě šílené. Takže to je další důvod, proč my nesouhlasíme s tímto návrhem státního rozpočtu. Potom bychom chtěli, aby se škrtla ta škodlivá inkluze ve školství. Taky bychom to ušetřili. Dále bychom rádi, aby se přestali dotovat solární baroni. No a bylo by dobré, aby se to prostě vyřešilo, protože to opravdu vysává neuvěřitelně náš rozpočet. Já vím, že to není jednoduchá problematika, ale tak od toho je vláda, aby připravila řešení, jasné návrhy, jakým způsobem ty peníze ponižovat a naopak přesouvat je k potřebným slušným lidem, a čekáme na to už x let, a ta problematika těch solárních baronů je opravdu šílená. Dále nám v tom rozpočtu pochopitelně vadí celkově, že bychom byli rádi, aby se přestali vysílat vojáci na zahraniční mise do bojových operací. A my si myslíme v této souvislosti, že je potřeba, my si pouze myslíme v této souvislosti, že je potřeba změnit strategii naší armády směrem k obraně území České republiky a obraně našich občanů. To znamená, stoupla migrace a stoupl vývoz drog. Takže vidíme, že ten výsledek je naopak přesně opačný, než byl před tím příjezdem. Takže to je z našeho pohledu ten komentář. Jsou tam dobré věci, ale jsou tam i zásadní ty špatné věci z našeho pohledu, které je potřeba řešit.
A to opravdu nenajdete ležet na chodníku, těch 60 miliard, a musíte říct, jestli je doženete příjmovými opatřeními, anebo výdajovými.
Když se podíváte do důvodové zprávy k tomu návrhu, zcela otevřeně se tam předkládá 15 miliard. Já myslím, že v této republice není nikdo, kdo by si neuvědomoval, že ty peníze jsou na dluh. A týká se to všech, ať už jste programátor, ať už jste fotograf, stylista, kdokoliv, tak ta podpora prostě není důstojná. Jak jsou na tom třeba mladí lidé, kteří pracují na DPP a DPČ brigádně?
Můžeme se bavit o tom, jaký přínos měl pan Rašín a zda byla jeho tzv. anglická cesta lepší než ta francouzská od Engliše. Tak jak ho vnímám, jsou parametry rozpočtu pro rok 2021 pro Českou republiku takové, že vzbuzují diskusi a kontroverze. Mimochodem, pár předřečníků, kteří zde vystupovali, to i takovým způsobem pojímalo. Objem schodku je obrovský. Otevřeně říkám, že to pro mě je rozpočet téměř - a zdůrazňuji slovíčko téměř - neakceptovatelný. Jakkoli ho považuji spíše za polotovar, pořád je lepší mít takovou trochu amorfní a nedodělanou, nejasnou věc než rozpočtové provizorium, a to zvláště v této době. Je to částečně pochopitelné. Toto jsou časy, které se skutečně dost špatně odhadují. Definovat finanční parametry rozpočtu, to je skutečně věštění z křišťálové koule. Přesto je na aktuálním návrhu rozpočtu toho nejasného až příliš. Několik poznámek spíše toho odborného charakteru si dovolím sdělit. Ale naši kolegové v Německu a mnozí další takový plán vypracovali a je na stole společně s rozpočtem. Pokud to dokážou v Německu, proč to neumíme také? A máme neschopné Ministerstvo financí? Nebo takový plán nechceme, protože by z něj bylo jasné, jak dlouho se budeme potýkat se schodky z tohoto a příštího roku? Jen pro zajímavost, Německo letos pracuje se schodkem 218 mld. eur. Znovu se ptám: Když to umějí v Německu, proč to neumíme my? A jestliže budeme s konsolidací veřejných financí postupovat tak pomalu, jak to zatím vypadá, tak reálně hrozí, že naše schodky budou v letech 2022 a 2023 dohodou (?) minimálně vyšší než schodky německé. Což je dost děsivá představa. To mi, doufám, dáte za pravdu. Další problém. Přijímáme rozpočet, do kterého nejsou započítané některé daňové změny. Samozřejmě jde především o daňový balíček a z něj speciálně o zrušení superhrubé mzdy. Jako se letos ukázalo, že ohromné prostředky vržené do začátku krize do investic zůstaly nevyužité, tak v dalším roce to nebude zřejmě jiné. Prostě můžeme si říct, že se z krize proinvestujeme, ale my neumíme ani to. Ale nesmíme přehlédnout hrozivou skutečnost: pod maskováním konjunkturálního šoku se zvětšuje i strukturální schodek rozpočtu, a to je smrticí pro budoucnost. Konjunkturální schodky v čase uhradíme, ale strukturální schodek vyžaduje změnu v celkovém nastavení buď v příjmech, nebo ve výdajích. Ani jedno ale Ministerstvo financí neřeší. I bez toho ale již letos narostl strukturální schodek v řádu nižších desítek miliard korun. Příští vládě zanechá tento kabinet státní finance ve stavu, který bude řádově horší než na konci vlády posledního kabinetu sociální demokracie. Přes všechny odborné výhrady ale musím zopakovat, vážené kolegyně a kolegové, že speciálně nyní platí: raději špatný rozpočet, o kterém víme, jaké má chyby, než rozpočtové provizorium. A kdo zná pravidla užívání rozpočtového provizoria, ten musí připustit, že vzhledem k absolutní specifičnosti rozpočtu 2020 a mimořádnosti schodku v roce 2021 tímto způsobem prostě postupovat nelze.
Vážené dámy a pánové, debaty o rozpočtu jsou po léta stejné.
To znamená, touhle cestou jdou dneska země, které na to ani tak nemají, jako na to máme my. Prostě já nejsem nějaký rozhazovač nebo rozmařilec. Ale dneska prostě vím, prokazatelně vím, že tyhle peníze, když se dobře vydají, tak umožní tu ekonomiku rychle vrátit zpátky do normálních kolejí. Viděli jsme to učebnicově v té krizi. Víme dobře, že ti, kdo to udělali, tak se z toho dostali rychleji. Proto to prostě děláme. Takže bavme se o podstatných věcech. Bavme se třeba o tom, jak s těmi penězi skutečně dobře zacházet, jak je investovat takovým způsobem, aby se nám skutečně rychle vracely. Ale výrazy, které tady byly použity, jsou prostě nesolidní. Jsou takoví ekonomové. A je jich celá řada, skoro bych řekl všichni, kteří jsou soudní. Řekněte mi nějakého významného českého ekonoma, který vystoupil proti tomu, že dneska Česká republika by si měla půjčit peníze, dobře je investovat, aby se nedovolilo zmrazit celou ekonomiku, zmrazit český průmysl a podobně. Kdo tohle řekl? Tohle naopak byste nenašli. Takže mi připadá, že tohle je věc, kterou bychom si měli vyjasnit. Já si ji umím představit.